Stejná kritika zazněla i z úst představitelů nebo paní ministryně pro místní rozvoj. Ptám se tedy, pane premiére, jaká opatření jste přijal, abyste zajistil zdárný chod v rámci čerpání evropských dotací v jednotlivých resortech. To je první dotaz. A druhý dotaz: V jakém resortu či v jakých resortech spatřujete největší nedostatky?
Pokládám to za jednu ze svých priorit jako předseda vlády a mým cílem je, abychom dosáhli dobrého, rychlého rozjezdu čerpání nových evropských fondů v té současné finanční perspektivě, jejíž jsme součástí. Snažím se využít nástroj, který k tomu jako předseda vlády mám, to znamená, že předsedám Radě vlády pro evropské strukturální a investiční fondy, to je rada vlády, ve které jsou zastoupeni jak sociální partneři, tak samozřejmě všechna dotčená ministerstva, která nesou přímou odpovědnost za čerpání evropských prostředků. Velmi stručně k tomu, kde cítím určitý problém, nebo kde jsem ho cítil v uplynulých dnech a týdnech. Požádal jsem některá konkrétní ministerstva, aby dosáhla určitého pokroku. Já jsem rád, že po té výzvě se urychlily aktivity na půdě Ministerstva financí. Urychlily se zejména, pokud jde o otázku tedy už stanovení nějakého jasného harmonogramu pro průběh auditu designace v letošním roce. My zatím žádný tento audit designace nemáme ukončený. A určitě víte sám, že ty audity designace jsou podmínkou pro to, abychom mohli čerpat evropské peníze z evropského rozpočtu. Druhá důležitá věc se týká centrální správy finančních nástrojů. To je vlastně posílený prvek teď v rámci současné finanční perspektivy. I tady chci, aby vláda měla v krátkém čase jasno, jak budou finanční nástroje používány, jestli zvolíme nějakou jejich centralizovanou podobu. Další téma jsou předběžné podmínky. Provedli jsme revizi plnění předběžných podmínek. Zvyšuje se množství předběžných podmínek, které už jsou zcela splněny. Zbývají některé, které bude nutno splnit ještě během letošního roku. Opět máme konkrétní harmonogramy. Je to třeba otázka oné strategie pokrytí vysokorychlostním internetem, jedna z věcí, kde zatím ta předběžná podmínka vůbec tedy splněna nebyla. V letošním roce je potřeba dosáhnout toho, abychom tady neměli problém. Řešíme průběžně fungování monitorovacího systému, který zajišťuje čerpání evropských fondů. Podle čísel, která jsem slyšel tento týden, tak výzvy jednotlivých operačních programů pokrývají v tuto chvíli zhruba 49 % celé alokace, kterou máme na tohle finanční období. Čili máme vypsané výzvy zhruba v rozsahu 49 % celé alokace. A úměrně tomu, jak budou teď zpracovávány jednotlivé žádosti, tak už se rozbíhá proces jejich administrace v rámci jednotlivých operačních programů. Čili ten proces se rozjíždí. Já se snažím tlačit na všechny odpovědné ministry, aby věci šly rychle.
Děkuji pan premiérovi.
To nebude doplňující otázka. Jednak bych chtěl poděkovat panu premiérovi, protože odpověď mi připadá z mého pohledu uspokojující. Ale přesto si dovolím jednu poznámku.
Už budu velmi stručný. Já předpokládám, že nejenom pan poslanec, ale i veřejnost se bude zajímat o to, jak se vládě podaří rozjezd čerpání evropských fondů v letošním roce, takže určitě jsme připraveni dát k dispozici všechna čísla, která se budou týkat letošního roku.
Děkuji panu premiérovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která má pátou interpelaci ve věci vysokorychlostního internetu. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minulý týden se v médiích objevila zpráva, podle které ministr průmyslu Jan Mládek vládě nepředloží plán na rozvoj vysokorychlostního internetu do konce června, jak sliboval a jak se koneckonců usnesla i vláda. Alespoň to řekl nový vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. V reakci na toto sdělení Ministerstvo průmyslu uvedlo pravý opak. Namístě je znepokojení. Jde o hodně peněz, peněz z evropských fondů. Pokud vládní koordinátor, který není členem vlády, vyhodnocuje situaci jinak než odpovědné Ministerstvo vedené členem vlády, nemohu si než povzdechnout, že koordinátor zatím asi příliš nekoordinuje. Ale hlavně se chci na skutečný stav věcí zeptat přímo vás jako nadřízeného pánů Mládka a Prouzy. Myslím, že není třeba vysvětlovat, že Národní plán rozvoje sítí nové generace je důležitým dokumentem, bez něhož bychom mohli přijít o 14 miliard korun na rozvoj vysokorychlostního internetu v regionech. A je třeba dodat, že jde o to, aby ve finální verzi byl dokument už kvalitní, což se bohužel v případě jeho osmi předchozích verzí zatím nepodařilo. Vážený pane premiére, má pravdu pan Prouza, nebo pan Mládek? Bude vládě předložena finální verze návrhu ještě v červnu, nebo ne, a tak bude vládní usnesení porušeno? Hrozí, že o 14 miliard korun přijdeme? A kdo a jakou za to ponese odpovědnost?
Můžete nám prosím tento dar objasnit? A prosím o konkrétnější odpověď než pouze o to, že danou firmu neznáte. Od rána jste jistě měl dost času na to se minimálně s tímto seznámit. Jako předseda hnutí přeci musíte mít přehled o tom, s jakými firmami o podpoře jednáte, a tím pak předcházíte možným spekulacím. Ale zejména mě zajímá, jestli vrátíte tento dar, abyste zamezil dalším spekulacím.
Požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.
Vážené dámy, vážení pánové, samozřejmě je to účelová informace. Já jsem se podíval na ty transparentní účty a například vaše TOP 09 tam vlastně má jenom převody mezi účty. Například 27. května jste poslali tři miliony korun ze svého netransparentního účtu na svůj tzv. transparentní účet. Ale nikdo nevidí, od jakých dárců to je. Takže to by bylo zajímavé, že když vy mě tady interpelujete a říkáte, že máte transparentní účet, který posílá vaše peníze neznámého původu na váš jiný účet, tak asi si děláte z lidí blázny. My si určitě vážíme všech podnikatelů. "Takže některým z nich jsme poskytli sponzorský dar. Nyní jsme se rozhodli sponzorovat politické hnutí ANO, a to z toho důvodu, že má z našeho hlediska nejlepší politický program. Náš dar vůbec nesouvisí se zamítnutím protikuřáckého zákona. To, že jsme poskytli dar v této době politickému hnutí ANO, je shoda okolností. V současné době se zabýváme zejména prodejem jiného zboží a prodej tabákových výrobků je minimální." Samozřejmě, tady byl nějaký návrh pana Bendy, který byl úplně jiný než návrh pana ministra Němečka. A naše vláda na to reagovala a schválili jsme nový zákon, který tady bude předložen. Ano, firma nás sponzorovala. Je to transparentní. Mají minimální obrat a je to samozřejmě dezinformace, která má cíl jenom nás poškodit. A víme a každý ví, kdo nám dává peníze. Tak řekněte lidem, odkud máte ty tři miliony. My to říkáme. A my se za to nestydíme. Protože ta firma podniká, zaměstnává lidi, platí daně a není s tím problém. A určitě když ten zákon znovu sem přijde, tak budeme, tentokrát si to i pohlídám osobně, budeme hlasovat pro návrh pana ministra Němečka a celé koaliční vlády.
Pan ministr je úplně geniální stratég v tom, že odpovídá jenom na to, co se mu hodí. To je jeho obvyklá taktika. Takže ho vracet evidentně nehodláte. To z toho takto chápu. Takže jinými slovy vlastně přiznáváte, že když je něco na transparentním účtu, tak už dneska lze být takto zlobbován. Není to problém. Může to být snad i pro ostatní tímto způsobem vzor. Jinak podotknu, že TOP 09 měla transparentní účet zavedený jako první politická strana v České republice. Jestli jim to prostě věříte, že ten čaj je to stěžejní.
Ano, my jsme mluvili s jednatelkou firmy, několikrát. Máme tady prohlášení a to nemá nic společného. Já jsem, znovu opakuji, dělají dvě procenta tabáku. My máme transparentní účet, protože všichni vědí, že tahle firma nám dala 500 tisíc. A já se vás znovu ptám: 27. května TOP 09 přeposlala tři miliony korun ze svého netransparentního účtu na svůj tzv. transparentní. Ale nikdo neví, od koho jsou ty peníze! Tak ten váš transparentní účet je k smíchu! Všichni vědí, že jsme dostali 500 tisíc od firmy Velta. A nemá to nic společného se zákonem, který předložil pan Němeček. A my budeme hlasovat pro ten zákon pana Němečka. Kdo jsou vaši sponzoři? U nás to ví každý a já nevidím důvod, proč bychom měli ten dar vracet! Je to známá firma, podniká, zaměstnává lidi a v minulosti sponzorovala. To je stejné jako tady váš kolega mluvil o IBM. Ano, má monopolní postavení IT systému ADIS. Ten dar je transparentní. My máme transparentní účet, nemá to nic společného. Takže spíš vy máte problém. My se za toho sponzora nestydíme. Je to transparentní.
Všiml jsem si, že někteří mí kolegové interpelovali i pana premiéra, a to z toho důvodu, že v médiích proběhly poměrně vážné informace o tom, že toto čerpání zhruba 14 mld. korun je ohroženo. A zdali jste si jist, že vše proběhne tak, jak má.
Prosím, pane poslanče.
Já děkuji panu ministrovi za jeho odpověď. Mě zejména uklidnilo to, že tam padla trestní oznámení a že policie se tím zabývá. To je informace, kterou jsem nevěděl. Děkuji za odpověď.
Já vám také děkuji, pane poslanče. V případě, že pan poslanec není přítomen, budeme pokračovat dalším v pořadí a to je paní poslankyně Olga Havlová, kterou požádám o její interpelaci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Samostatná působnost a právo na samosprávu je zaručeno Ústavou České republiky a stát může do činnosti územních samosprávných celků vstupovat, jen když to vyžaduje ochrana zákona. Je zajímavé, že jak obecní, tak městská zastupitelstva hospodaří s penězi daňových poplatníků, ale kontrolovat hospodaření obcí a měst stát nemůže. Jakousi pseudokontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce mají finanční výbory, které jsou ze zákona povinné. Zastupitelstvo také nemá povinnost zařadit stanovisko nebo návrh výboru na pořad svého jednání. Tolik zákon o obcích. Když se podíváme na skutečnost, jak to funguje v praxi, tak finanční výbor nemusí mít vůbec žádná kontrolní práva. Vládní koalice si dosadí za předsedy jak kontrolního, tak finančního výboru své lidi, a tím pádem neproběhne žádná transparentní kontrola. Obec má sice povinnost zajistit přezkum hospodaření, a to auditorskou firmou za peníze daňových poplatníků, nebo požádat o bezplatný přezkum hospodaření krajský úřad, toho se však nevyužívá. V Senátu zákon, aby kontrolu mohl provádět nezávislý kontrolní úřad, zatím schválen nebyl. Je tedy závěr takový, že hospodaření obce zatím zase nikdo nekontroluje. Pane ministře, chystáte nějaká opatření nebo změnu zákona, aby hospodaření obcí mohl nějaký nestranný orgán provádět, pokud to nebude právě NKÚ?
Já vám děkuji za vaši interpelaci a požádám pana ministra. Prosím, pane ministře.
Působnost Ministerstva vnitra k dozoru a kontrole výkonu samostatné působnosti obcí je omezena kompetenční výlukou. To znamená de facto, dozorovým orgánem, orgánem dozoru v této věci je Ministerstvo financí.
Já vám děkuji. Táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak.
Zeptejte se policistů tady, kolik mají roční odměny. Kolik má jejich nadřízený? V tom případě je potřeba, aby útvar našel dostatek finančních prostředků a těm policistům buď dal náhradní volno, nebo jim odsloužené hodiny zaplatil. U policie bohužel je to tak, že se ozvou jednotlivci. Příslušníci vězeňské služby na Borech to dokázali. Soudili se, vyhráli.
Já vám také děkuji.
Popsal realitu. To trvá. To je běh na dlouhou trať. To jsou všechna obvodní oddělení, to jsou všechny kriminální služby, kdy i já jako vedoucí jsem to takhle přesně měl, takhle jsem to měl nastavené. Já nevím, jak se k tomu vyjádří pan ministr, ale není třeba označovat jenom tyto policisty. Já si myslím, že to je individuální. Ale ta služba, to je popsaná realita Policie České republiky. Děkuji.
Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy.
Generálská hodnost je věc, kde stát vyjadřuje určitý druh úcty člověku, který sloužil mnoho let státu. A generálská hodnost přece není spojena s žádným finančním ohodnocením, alespoň tedy o něm nevím. Já si vážím všech policistů a policistek, a proto s nimi mluvím a debatuji a diskutuji. A určitě to není o tom, že by se měli prvoplánovitě bránit soudně. Ale dveře Ministerstva vnitra i Policejního prezidia jsou jim otevřené. Ta debata je možná. A bude se to vztahovat pouze na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události. A samozřejmě než s tím půjdu do Poslanecké sněmovny, požádal jsem premiéra České republiky, aby to projednala koaliční rada. Já se bojím jedné jediné věci, protože to je změna služebního zákona, které jsme se léta bránili, a to primárně z důvodů debaty o výsluhách, a já tady z tohoto místa chci jednoznačné říct, že se naše novela výsluh nijak nedotkne. Za sebe tady jasně říkám, že výsluhy musí zůstat, že jsou součástí služebního poměru a že se neodvážím přijít s novelou služebního zákona, pokud nebude obecná politická shoda, že se to toho nedotkne. A i tam ta šeptanda někdy funguje. Jestli to je pravda, tak se budu ptát vedení policie, jestli to myslí opravdu vážně.
Já jsem dostal několik desítek mailů od policistů, kteří mi napsali. Většina z nich se samozřejmě bojí podepsat, což se jim vzhledem k tomu, že znám výkon služby, ani nedivím. Doby otroctví a práce zdarma už by měly být dávnou minulostí a ne současností. U nás na oddělení je několik desítek lidí, kteří mají každý rok odpracováno 150 hodin zdarma. Já osobně mezi ně patřím, jak už jsem říkal. Osobně s tím nemám zase tak velký problém, ale za to, že pracuji nad rámec svých povinností, bych byl rád alespoň odměněn. To je špatně. Kdyby bylo alespoň proplaceno těch 150 odpracovaných hodin, člověk by se hned cítil lépe. U nás je běžné, že na přesčas chodí vždy několik lidí, většinou kolem pěti, ale výjimkou nejsou ani počty deseti lidí. Na pokrytí služby je potřeba 29 lidí v případě, že nejsou výjimečné situace, například Francie. Ale dá se říci, že prakticky neexistuje den, kdy v práci není alespoň jeden člověk na přesčas. Je pravdou, že loňský rok bylo náborováno několik nových policistů, kteří jsou v současné době ve škole a začnou se brzy vracet... a tak dále a tak dále.
Nejsou regulovány vůbec? Tento návrh, který je inspirován slovenskou úpravou, nemá za cíl regulovat, pouze tyto subjekty vytáhnout na světlo, protože se domníváme, že regulovat v tomto případě je téměř nemožné. Dělat si ambice zregulovat tento jev je téměř nemožné. Šli jsme tedy slovenskou cestou a snažíme se pouze o to, aby tyto subjekty byly známy. Má být přičítána do celkových nákladů? Bez souhlasu této strany? Může mít pozitivní nádech. Takže tento pozměňovací návrh, který vychází ze slovenského volebního zákona, je poctivou snahou alespoň pojmenovat a označit tento jev, který se v našich zeměpisných šířkách také vyskytuje.
Ještě dvě faktické poznámky - pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Benda.
My to jenom tušíme. Souhlasím. No já bych to připočetl vám, že jo. Ale vy říkáte: hlavně že to víme. Vy zřejmě chcete, a tomu rozumím, jste financováni vlastním předsedou. On tady velmi často říká, tady od mikrofonu: Jsem miliardář, jsem miliardář, taky vám půjčuji jako politické straně. Tak já tomu rozumím, že vy tou cestou regulace jít nechcete, protože momentálně je to pro vás výhodné. A pokud nejsou k tomu podobné i ekonomické podmínky, tak si můžeme jenom nechat zdát o tom, že to je svobodná soutěž politických stran.
Prosím pana poslance Bendu. A ještě pan poslanec Vondráček.
Já říkám: není to jenom registrace, tak jak je to předložené, je to také nějaká limitace. Je otázka, jestli je ta limitace správně, nebo nesprávně. Ale nějaká limitace tam je.